Kdo se teď usmál, tak se smál jako hloupý, nevzdělaný člověk. Jinak si dovolím panu kolegovi Benešíkovi vaším prostřednictvím přečíst přesný název té akce. Není tam nic o podpoře multikulturalismu. Je to mezikulturní dialog, se kterým my v SPD nemáme vůbec žádný problém. Jeden z našich zastupitelů je původu romského. My jsme lidé, kteří respektují a rozhodují se jenom o tom, jestli ten člověk prostě dodržuje platné zákony České republiky, nebo nedodržuje a jestli má legální právo tady být, nebo nebýt. Další věc, kterou jsem chtěl říct, na tu jsem zapomněl. Proto teď budu doufat, že už se na toto moje pravdivé vyvracení dezinformací ze stran kolegů poslanců nebude nikdo hlásit a opravdu se budeme moct vrátit ke své původní práci. A dovolím si pouze podotknout, že veškeré tyto akce začaly vystoupením nejmenovaného poslance Kopřivy z nejmenované strany pirátské, za kterou kandidovali lidé v dluzích, vandalové, kteří ničili fasády soukromých objektů, pornoherečky, lháři, kteří tvrdili, že žijí v Karviné, zatímco žijí v Ostravě , a další podobný výkvět společnosti.
Další faktická - paní poslankyně Lucie Šafránková. Připraví se paní poslankyně Černochová.
A opravdu myslím, že není v našich silách ani nikoho z nás znát všechny tyto lidi, kteří nás volili, nebo naše sympatizanty. A pokud se s kýmkoli z vás někdo vyfotí, tak to přece není důkaz na to, že někdo takový prostě s námi vůbec byl.
Děkuji.
Pane místopředsedo, nevyužiji ani dvě minuty.
Teď jenom jestli to mám brát, že je to jenom návrh, nebo jestli si ji opravdu berete. Takže tím pádem dvě hodiny pauza na poradu klubu ODS a já končím dnešní jednání. Nikdy, nikdy by nikdo z SPD na takový sjezd nejel. A jaké jsou tam platy šéfů této neziskovky? Je to 79 tisíc korun a 67 tisíc korun měsíčně a 40 tisíc korun tam ještě měsíčně bere učitel arabštiny. Celkem tedy miliony z našich peněz na integraci cizinců pro politickou neziskovku. Pojďme se na to podívat ještě dál. A jinak když se podíváme na strukturu té dotace, tak většinu této dotace spolknou platy vedení této neziskovky. Ta pořádá akce jako - cituji: Turecký večer filmu nebo Kurzy sociokulturní orientace. Ředitel této organizace, jak jsem říkal, má plat 79 tisíc korun měsíčně a finanční manažer 67 tisíc korun měsíčně. Imigrační centrum Praha, tato politická neziskovka, pomáhá migrantům, kteří přijdou do hlavního města a chtějí zde žít. A teď další věci, abychom si to uvedli do kontextu, o kolik peněz se za tyto obrovské miliony vůbec tato neziskovka má starat. Má se starat o 380 oslovených cizinců, kterým organizace poskytne 750 služeb za rok. Tak tohleto je hospodaření, tak jak předvádí Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL, pan Čižinský. No, je tedy pravda, že dalších ještě 20 tisíc korun vyplácí vedení této neziskovky za účetnictví. Nás by to celkem zajímalo, co to vlastně je. A přitom tyto peníze budou spotřebovány v podstatě jen k tomu, aby šéf a další manažeři mohli pobírat své platy. Takže to je opravdu šílené. A my říkáme, my za SPD nechceme, aby se tunelovaly takto veřejné peníze, tunelovaly v uvozovkách, tunelovaly veřejné peníze ve prospěch sluníčkářských neziskovek a nějakých cizinců. My chceme, aby byly utráceny především pro naše potřebné občany. No, ale pojďme se vrátit. To znamená, vy jste byli - tam je pravomocný rozsudek, že máte zaplatit dluhy. Každý občan by je musel zaplatit. Vy se z toho snažíte vykroutit. A já se ptám, jestli půjdete také příkladem a zaplatíte dluhy, jako musí platit každý občan. Tak kdy vy konečně zaplatíte dluhy? Takže já si myslím, že tady potřeba je, abyste mluvili nejprve o sobě, kdy splníte, že konečně zaplatíte vaše dluhy, co dlužíte lidem. No, ministr financí Sobotka. Bohuslav Sobotka ji jako ministr financí podepsal, tu privatizaci OKD. A řekli to v rámci vyšetřování, veřejně tato informace je, řekli to dokonce u soudu, tuším. Takže jak to tedy je s tím vyváděním těch různých peněz jako z těch dotačních fondů, ještě se to šetří, ta trestní oznámení? Rád bych také řekl, aby ČSSD tedy nám řeklo, jak to, že už pět let vedete Ministerstvo práce a sociálních věcí a Nejvyšší kontrolní úřad tam opakovaně nalézá účetní a finanční nesrovnalosti v hodnotě miliard korun? A celou dobu to ministerstvo vede ČSSD. Takže na vašich ministerstvech probíhají podezření z machinací v miliardových částkách, doslova miliardových částkách, jsou to zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, a vy tady ještě odvádíte pozornost jinam a komentujete nějaké jiné politické strany. No, můžete, máte na to právo. Týká se to IT zakázek. Ale řekněte nám, co se to tam děje.
Krátká reakce na postup předsedajícího. Já nebudu zavádět nové pořádky. Pan předseda Okamura využil svého přednostního práva a poslanec s přednostním právem se nemusí držet ani toho bodu, který je projednáván. Pokud bychom je chtěli měnit, tak se na tom domluvme. Kdykoli máte možnost uplatnit námitku proti postupu předsedajícího. Já ale za sebe říkám, že budu respektovat dosavadní zvyklosti této Poslanecké sněmovny, ať se nám zrovna líbí to, co někdo říká, nebo nelíbí. Dále je na řadě faktická poznámka pana poslance Onderky.
Kdyby tomu tak bylo, tak si nepřejte vědět, co by si někteří lidé mysleli o vás a o vašem hnutí. Co se týče ČSSD, říkám vám prostřednictvím pana předsedajícího, věnujte se sám sobě a svojí rádoby politické straně. Sociální demokracie vždy uhradila své závazky a bude tomu tak i nyní poté, jak skončí záležitost, která se dotýká soudního procesu, a následně samozřejmě také projednání pozůstalosti. Sociální demokracie má finanční prostředky na to, aby uhradila své závazky, a to v plné výši. Já chápu, že začínají volby do Evropského parlamentu a že se potřebujete zviditelnit a také částečně omluvit vystoupení svého kolegy Volného, ale zkuste to dělat jiným , inteligentním způsobem.
Děkuji. Pan poslanec Výborný, po něm pan poslanec Válek, dále v pořadí poslanci Peksa, Benešík, Volný - pan poslanec Lubomír Volný.
Ano, Jan Čižinský reagoval na svém facebookovém profilu komentářem k mailu, který jsme dostali všichni poslanci a byl podepsán jako Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny. To, že ten mail byl falešný, se ukázalo druhý den a kolega Čižinský se za to obratem na stejném profilu omluvil. Čili já bych poprosil, aby tady vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, nešířil tyto lži pan místopředseda Okamura.
Děkuji.
Chtěl bych varovat, ale upřímně, jako lékař, před čímkoli, co si sdělují pánové na záchodech z očí do očí, protože to může mít fatální následky, pokud je to v určité části. Tady si myslím, že opakovaná lež se pravdou nestane. A to by si měli uvědomit všichni, co tu vystupují a snaží se o to.
Děkuji. Pan poslanec Peksa, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.
Já už jsem příliš necítil potřebu se do této debaty zapojovat, ale vzhledem k tomu, že jsem byl jmenován, cítím potřebu prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Volného a vyjadřuji tímto své osobní přesvědčení, že kolega Volný využívá tíživé sociální situace několika rodin v Moravskoslezském kraji ke svému osobnímu obohacení, čímž splňuje definici obchodníka s chudobou.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, nevím, jestli v této sněmovně je jiný poslanec než pan poslanec Okamura, který aktivně, aktivně šířil multikulturalismus v České republice. A teď nás tady poučuje. Rok 2008 byl Evropským rokem multikulturalismu a pan Tomio Okamura byl ambasadorem tohoto roku. Byly to akce placené přes neziskovky Evropskou unií a ze státního rozpočtu! Bylo by dobré, kdyby se k tomu přihlásil. Nevím, jestli je tady nějaký jiný poslanec, který to dělal! Takže napadání z jeho strany je podle mého názoru úplně mimo mísu. Hádejte, kdo ho za těch několik milionů v Praze pořádal. Byla to jistá agentura, která patří panu Tomio Okamurovi.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Abyste nevydával svoje osobní názory za fakta a netvrdil, že vy víte, co kde kdo řekl nebo co kde kdo udělal, když to neví ani Policie České republiky, ani české soudy a teprve se to řeší. To, co vy tady teďka šíříte, jsou polopravdy, dezinformace, fake news nebo vaše osobní domněnky. Mezi těmito dvěma pojmy je dost zásadní rozdíl. Ano, různé kultury mohou žít mezi sebou. Multikulturalismus v pojetí, že kultury se smísí, pokud jsou k sobě navzájem nekompatibilní, je prostě neexistující naivistická ideologie. To je v pořádku. Ideologie multikulturalismu, která tvrdí, že všechny světové kultury spolu mohou žít v míru, je nesmysl.
Pan předseda Radim Fiala faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já pojmenuji pana předsedu Bartoška správně.
A já bych chtěl říct, že opravdu máte velký pedagogický talent. Takže pokud chcete se mnou něco řešit, co není na programu Sněmovny, třeba mi vysvětlit přesně to, co tady popisoval pan kolega Klaus, ty vaše vulgární, primitivní urážky v kategorii čtvrté cenové skupiny, pojďme si to vyříkat ven, přesně podle pokynů předsedajícího této schůze. Přesně tak, nesmíme žít ve společnosti, která je založena na strachu, na strachu z občanů. Nesmíme žít ve společnosti, která je založena na lži o nějaké velké demokratičnosti této společnosti. Ano, máme zastupitelskou demokracii, ale pro nás a pro naše voliče to není nejvyšší forma demokracie. A vy tou nejvyšší formou demokracie děsíte a strašíte tento národ. Říkáte tomuto národu, že nemá na to, aby si vládl sám, že nemá na to, aby rozhodoval o důležitých věcech státnosti, že jste to jenom vy, ti lepší lidé, kteří mají právo o něčem podobném rozhodovat a vysvětlovat těm deseti milionům dolních občanů, nebo spodních občanů, že vy jste ti lepší, vy jste ti chytřejší, vy jste ti spravedlivější. Vy tady vytváříte zcela jednoznačně podle mého názoru právě takovéto ovzduší obav, strachu, neochotu veřejně vystoupit, protože se na vás vrhne okamžitě celý profesionální neziskový sektor.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Byl jsem řádně přihlášen dlouhou dobu do diskuse, tam už to skutečně nechám tedy na ty věcné záležitosti týkající se druhého čtení. Tady jenom krátkou poznámku vaším prostřednictvím k panu předřečníkovi. Víte, ono kastování lidí právě začíná tím, že nějakou kastu a nějaký pojem, nějaké slovo pro ně vytvořím. To nepoužíváme my. My nejsme zvyklí lidi kastovat. My vidíme lidi, kteří jsou pracovití, kteří jsou méně pracovití, kteří jsou samozřejmě nějakým způsobem úspěšní a méně úspěšní, ale rozhodně neříkáme, že my jsme lepší a oni horší. To je váš výklad. To je váš výklad, který prostě realitě neodpovídá. A potom ještě jednu věc. Poukazoval jste na to, co nám tady všechno hrozí. Ale když jsme poslouchali vaše výrazivo, když jste přitom poukazoval na zde přítomného pana ministra, zvyšoval jste hlas, no tak vlastně z těch vašich slov tady do toho sálu všechny ty totalitní praktiky zaznívaly takovým tónem, jako ten sál snad ještě nezažil. Nemluvě o tom, že si něco s někým chcete vyřizovat ven. Takže prosím, já skutečně mám nějaký zvláštní dojem, že vy tu totalitu si vykládáte asi nějak úplně jinak než my. Vy jste předvedl, jak se chová totalitní člověk.
Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Kolega Pojezný rezignuje na svoji faktickou poznámku.
No tak já to už trošku zjednoduším jenom. Já jsem nevolal ani šmejde, ani grázle a další slova, která tady říkal pan poslanec Klaus. Já jsem řekl v této Sněmovně, v tomto sále: Už toho nech! To jsem zavolal. Protože když člověk udělá chybu, tak se za ni má omluvit. A na základě toho jste dvakrát zavolal vůči mně: Pojď ven! To je všechno. Podle mého názoru všichni si udělali o tom názor a pojďme jednat dál ten zákon. To je všechno. Jestli tu omluvu přijmete, nebo nepřijmete,- je mi to úplně jedno, vaším prostřednictvím. A opakuji ještě jednou - já se ničeho nebojím . Takže zásadně, ale pojďme jednat to, co máme. Děkuji, to je všechno.
Nyní paní poslankyně Pekarová s faktickou poznámkou, pan kolega Bartošek, Lipavský, Kohoutek, Volný, Klaus.
A znovu můžu potvrdit, že Ministerstvo dopravy takhle striktně postupovalo. Je to naprosto zákonné a u tak komplikované soutěže to není nic výjimečného. Právě proto, aby byly zachovány férové podmínky pro všechny uchazeče. Kdyby se o těch schůzkách vědělo v okamžiku, kdy proběhly, jediný zákonný postup, který by byl možný, by bylo zrušení této soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení. A to je ten problém, o kterém my jako občanští demokraté mluvíme. Bylo či nebylo úmyslem na základě takového chování a jednání donutit zadavatele, aby ten tendr zrušil? Co by se stalo, kdyby byl ten tendr zrušen v tom okamžiku? Pan předseda si ten mandát vzal, tak si popišme, jak si s tím mandátem naložil. Už to je mimořádně znepokojivé. Myslím, že ve veřejném prostoru se velmi málo mluví zatím o roli předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. On první, protože on je garant férového zacházení se všemi uchazeči. A vláda to odbyla jednoduchou větou: Presumpce neviny. Já nemluvím o kriminálních činech. Chtěl bych požádat vládu, aby se tím vážně zabývala, protože podle mě je to skandální a nepřijatelné chování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A pak říká - vzpomeňme si ty pohádky ovčí babičky: To mě fakt nezajímá. Tady úplně nesedí čas. Jste ještě lepší, než jsme mysleli! A podobně. Takže ani to nezabralo. To mi nepřijde jako... Chci vám říct, že ministr Ťok je mnohem lepší než já a já předpokládám, že ta soutěž ušetří mnohem víc peněz než já." Já nevím, jestli tomu věříte. Já tomu nevěřím. Už jsem říkal v úterý, že je dobře, že ten vazebně stíhaný politik z Brna, střelec hnutí ANO, byl vyhozen z dozorčí rady ČD Cargo. Mě napadají pouze čtyři možnosti či kombinace. Doporučil ho pan ministr dopravy. Takže to je první možnost: pana Švachulu si vybral pan ministr Ťok. Třetí možnost - a jako zkušený politik říkám, že je skoro nejpravděpodobnější - že ho doporučilo krajské vedení konkrétní politické strany. Anebo, protože Brno je velké město, tak to bylo vedení Brna, ať už politické, nebo stranické.
Tato dopravní koaliční rada byla složena z odborníků sociální demokracie, KDU-ČSL a hnutí ANO. Nikdy jsem to neřekl. Já jsem si ho sám vzal, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Kdybychom to nezvládli, je to politický problém. My jsme to zvládli, a je to zase politický problém.
Nyní tady mám jednu přihlášku na faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové.
Děkuji za slovo. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím předsedajícího, mě by zajímala jedna prostá věc. Prostě na jednoduchou otázku prosím i jednoduchou odpověď. Věděl? Kdy se o tom dozvěděl?
Připraví se pan poslanec Bartošek.
Na tu odpověď kolegyně Pekarové, dotaz, omlouvám se, je velmi jednoduchá odpověď.
To je velmi zajímavé, jak vám to v rámci hnutí funguje. Anebo v tom případě máte výjimečné a luxusní postavení v rámci hnutí ANO a stal jste se stínovým ministrem ministra dopravy - oba dva za hnutí ANO. V tom jsem s vámi ve shodě. Každopádně jestliže říkáte, že mýto je téma politického boje, já se vás táži: Je i to vyšetřování policie, které v současné době probíhá, součástí politického boje? Chcete tímto způsobem zpochybnit nezávislost policie?
Nyní další faktické poznámky.
Média ve velkém přebírají vaše tvrzení o tom, kolik údajně přináší EET, přestože si to cucáte z prstu.
Tak jinak. To je přece médium, které si můžete sám ovlivnit, co napíše. Ať už jsou to webové stránky vaše osobní, nebo hnutí.
Nyní předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Tak já jenom tak... Buďto mandát mám, někdo mi ho dal, existuje k tomu nějaký důkaz.
Přečtu tedy celé krátkodobé řešení. Cituji materiál Ministerstva dopravy. Za prvé věcný záměr zákona o mýtném, kde bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v ČR, a za druhé technologickou studii realizovatelnosti systému bez nákladové varianty mýtného systému vycházející z technologického rozvoje.